Chtěla bych vás požádat o podporu zařazení tohoto bodu, protože máme stanovisko, že tento návrh je s Ústavou konformní a není pravdou, že by dětem bral právo na soudní ochranu. V současné době je celý systém zablokován a nefunguje ve prospěch dětí.
Tento tisk leží ve Sněmovně od dubna loňského roku, tak věřím, že umožníte jeho zařazení a jeho projednání.
Prosím paní poslankyni Pekarovou Adamovou a připraví se pan poslanec Ondráček.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych tímto navrhnout pevné zařazení sněmovního tisku číslo 730, což je novela zákona o nemocenském pojištění, kterou jsem spolu s kolegy předložila už v březnu minulého roku. Po řadě neúspěšných pokusů se na minulé schůzi podařilo návrh pevně zařadit na program schůze, ale vzhledem k předčasnému ukončení jednání se na projednávání tohoto bodu nakonec nedostalo. Jedná se tedy o poslanecký návrh, který upravuje způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Takže pevně zařadit tento bod, a to na úterý 28. února po pevně zařazených bodech. Prosím o podporu a děkuji vám předem.
A ukážu vám to na příkladu jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje. Zastupitelstvo Plzeňského kraje již v prosinci loňského roku po schválení té vládní předlohy se obrátilo svým usnesením na Senát a vyzvalo Senát, aby zamítl tento návrh zákona. A pane ministře, z devíti přítomných zastupitelů za hnutí ANO jich hlasovalo pro toto usnesení osm. Pouze jeden jediný hlasoval proti. Takže vidíte, že se... Takže já si myslím, že o žádný ideologický střet nejde. Řekl jsem, že vás seznámím tedy s usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje. Já jsem obdržel i dopis od Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. V rámci projednávání této novely se vrací zákon do Poslanecké sněmovny k projednání. Senát v rámci svého projednávání navrhl pozměňovací návrhy, které dle našeho názoru nemají za cíl zlikvidovat národní parky, nejen ten šumavský. Sami občané nemají jakýkoliv zájem na degradaci krásné přírody ve svém okolí, který by mohl být zapříčiněn rozvojem developerských aktivit či rozprodejem pozemků a kácením lesů. Zájem obcí je zachování kulturně-historického dědictví, ochrana jejich majetku, ale i zachování a rozvoj ochrany rostlinných a živočišných druhů. Domníváme se, že senátní návrhy tyto požadavky respektují, a proto tyto navrhované změny podporuji." To je tedy dopis, který jsem obdržel od Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, jejímiž členy jsou samozřejmě také šumavské, nebo většina šumavských obcí. To je mi jasné proč. A ten dopis zní: "Brabec mír na Šumavě nezajistil." Ale já ho s dovolením odcituji, ten dopis. Věřím, že vás to neurazí. Paní starostka to myslela určitě v dobrém. Ale je emotivní. "Brabec mír na Šumavě nezajistil. Společným jmenovatelem událostí posledních dní se zdají být změny v novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Senát pochopil, že návrh zákona z Brabcovy dílny není žádným kompromisem, ale naopak diktátem, který ohrožuje jak zájmy lidí žijících na Šumavě, i Šumavu samotnou. Učinil změny, které předejdou největším možným katastrofám. A najednou se to všechno provalilo a začala zmiňovaná mediální smršť. Najednou jak ministr Brabec a jeho úředníci, tak všemožní a všemocní aktivisté hovoří stejnou řečí a všichni se jak hejno supů pustili do senátorů, starostů a neexistujících developerů. Na lednové schůzi v Senátu při projednávání novely zákona o přírodě jsem si z galerie pro hosty pozorně vyslechla projev pana ministra Brabce. Opravdu se hodně snažil všem namluvit, že je nestranný a rezistentní vůči jakýmkoliv tlakům. Jak rád a často na Šumavu jezdí. Nezasvěcení určitě uvěřili jeho řečem. Já ani náhodou. Já jsem ho na Šumavě viděla jednou, obklopeného svými úředníky a přesvědčovacími rétory. Místní lidi ale nepřesvědčil, ba naopak ještě více je uvedl do nejistoty. Když už pan ministr nebyl schopen na Šumavě nic vyřešit, tak začal některé šumavské starosty pomlouvat, snižovat jejich důstojnost. Například se dozvíme, že jsou starostové křiklouni, protože ostatní jsou spokojení. Jak k tomu tvrzení došel? Řečí našeho kmene. Stožec je druhou nejrozsáhlejší obcí ležící v národním parku Šumava s celým svým katastrem. A já jsem od založení národního parku jeho čtvrtou starostkou. Žádný z mých předchůdců - pan Kříž, paní Lelková, pan Černý - neměl na problematiku národního parku jiný názor, než který dnes zastávám i já. Bohužel vidím, že my, kteří na Šumavě žijeme, někomu zase hodně vadíme. Proč nás zde nenechají klidně žít? Naše děti se zde narodily, Šumavu milují a chtějí zde zůstat. Máme se obávat dalšího odsunu? Proč někomu vadí turisté, kteří chtějí na Šumavu přijet za přírodou, zaparkovat auto, někde se najíst a také dojít si na normální záchod? Proč vadí turisté, kteří chtějí vidět historickou stožeckou kapli, kterou postavili naši předci? Proč vadí člověk jako takový? Popírá se fakt, že Šumavu přetvořili lidé svou prací. Odedávna tady žili lidé. Krajinu přetvářeli, budovali svá sídla a žili naplno své životy. A my jim v tom bráníme. Děsí mne, že pan ministr a jeho posluhovači se chovají jako nadlidi a jenom jejich pravda je pravda, proto se zavírají turistické cesty, a lžou o jejich otevírání, lžou o developerských projektech, golfových hřištích, akvaparcích, lunaparcích, betonování Šumavy, o starostech a šumavských lidech. Tímhle lhaním nejde žádný kompromis zařídit. Možná proto tolik křičí, protože lež má krátké nohy. Bohužel hodně nezasvěcených jim věří. Velice si přeji, aby se naslouchalo nám, lidem na Šumavě.
Výborně.
Prosím pana předsedu Stanjuru a po něm paní poslankyně Putnová.
Já bych chtěl mírně modifikovat nebo doplnit návrh pana poslance Farského ve smyslu, o kterém jsme mluvili dneska na grémiu.
Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, na rozdíl od většiny svých kolegů nebudu zařazovat návrh na nový bod, naopak žádám o vyřazení bodu. Musím neskromně prohlásit, že moje předloha byla lepší než ta vládní, která se nakonec dostala do finálního znění, nicméně nepovažuji za konstruktivní, abychom po třech měsících znovu otevírali školský zákon. Věřím, že tímto krokem otevřu prostor pro to, aby se dostalo na projednávání bodů mých kolegů.
Prosím pana poslance Kotta, který je zatím posledním přihlášeným.
Pane předsedo, děkuji za slovo. Děkuji za podporu.
Ano, děkuji. A zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Nejprve bychom rozhodli o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Kdo je proti tomuto návrhu? A nyní jednotlivé návrhy z pléna. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Pokud není námitky, tak najednou. Tento návrh nebyl přijat. To znamená, po bodu 84 tam bude ještě jedna interpelace. Kdo je proti? Dobrá, budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je proti?
A máme dnes symbolicky možnost potvrdit svým hlasováním, že i nadále chceme v ochraně národních parků v České republice směřovat do západní Evropy. Troufám si říct bez zardění, že je ve všech ohledech lepší. Nejenom věcně, ale i formálně. A nemusíme se za ni stydět.
Některé mě dohnaly až k slzám. Ale nikdy jsem neslyšel projev, který by ovlivnil výsledek hlasování." První věc je má povinnost oznámit vám, že jsem dnes na Malostranském náměstí převzal petici 47 000 podpisů na podporu sněmovní verze a proti verzi senátní. A taky jsem vám chtěl ukázat, přečíst, seznámit vás právě s analýzou senátních změn v podání katedry práva životního prostředí Univerzity Karlovy a profesora Damohorského. Nicméně zjistil jsem, že tento materiál vám byl rozdán na stoly. Určitě stojí za přečtení, budeme na to mít evidentně podle přihlášených dost času. A věřte, stojí to za to. Bylo by dobré se před konečným hlasováním s tímto materiálem seznámit. Ale protože právní analýzu máme, dovolte mi jenom krátkou odbornou odbočku. Ze senátní verze se dozvídáme, že účelem národních parků je především uchovat charakteristickou středoevropskou přírodu a krajinu. Dámy a pánové, máme čtyři národní parky, v zásadě všechny čtyři jsou bilaterální a chrání něco unikátního. Přesně ani nevíme, co to ta typická středoevropská krajina je. Měli bychom zprůměrovat nějaké geomorfologické prvky nebo nastavit si nějak, jak má typická středoevropská krajina vypadat? Například v Krkonoších chráníme arktoalpinskou tundru. Je to jediný ostrov arktoalpinské tundry ve střední Evropě. Další podobná je až ve Skandinávii. Jak budeme nadále chránit Krkonošský národní park podle senátního návrhu? Hned v další části Senát říká, že území by mělo být využito na vzdělávání, turistiku a rekreaci, pokud to není v rozporu s účelem a dlouhodobým cílem, pro které byly národní parky vyhlášeny. Ale jak to udělat, pokud o pár řádků výš Dámy a pánové, já se nijak nezlobím na senátory, kteří jsou v Senátu krátce. Oni možná ještě neznají dopad svého hlasu, který je velmi silný. Jsem zaskočen hlasováním senátorů, kteří v Senátu zasedají už delší dobu. Já vás chci ne požádat, ale poprosit o to, abyste dnes setrvali na velmi kvalitní vyvážené kompromisní verzi Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Ale ještě než vám dám slovo, pane zpravodaji, budu konstatovat dvě omluvy. A to od 16.45 pana poslance Ivana Adamce a od 17.30 paní poslankyně Jany Hnykové.
Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, pane ministře, paní senátorko, pane senátore, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych se vyjádřil jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj k vrácenému návrhu zákona 114 o ochraně přírody jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nicméně já jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu jsem pro ten návrh zákona nehlasoval. Stejně učiním i u tohoto návrhu zákona, který se vrací ze Senátu. Takže tohle já podporovat nebudu. Toto jsem tady prosazoval, apeloval jsem na to, že by to bylo nejčistší a nejlepší řešení, protože bychom potom nemuseli zákon 114 otevírat neustále. A věřte tomu, že to bude třeba poměrně brzy. Neříkám toto volební období, třeba příští volební období. Já si vzpomínám, že v minulém volebním období to tady předkládal i Plzeňský kraj, ten návrh zákona o Šumavě.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji panu ministru i paní senátorce a končím projednání tohoto návrhu zákona. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, úplně ve stručnosti důvody předložení, obsah návrhu zákona.
Děkuji za slovo. Jedna se týká hodnoticích subjektů, které doteď měly povinnost organizovat školení. Já se domnívám, že tyto změny jsou akceptovatelné, a tudíž není z mé strany problém, abychom hlasovali i pro senátní verzi.
Pane předsedající, vážení představitelé vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jen velmi krátce, protože vše důležité asi bylo řečeno, a také máte všichni rozdánu informaci, kterou jsem pro poslance zpracovala, takže jen velmi krátce. Pro vrácení návrhu zákona hlasovalo 48 z 58 senátorů, nikdo nebyl proti. Jak již bylo řečeno, jedná se o tři pozměňovací návrhy. Ona to po nás opravdu takto nechce, tak po dohodě s ministerstvem jsme toto napravili. Druhá věc se týkala certifikovaných uživatelů, kteří budou předstupovat před ty, kteří nakládají s fluorovanými plyny nebo regulovanými plyny, a lidé by těžko hledali v zahraničních seznamech, že se skutečně jedná o toho certifikátora, který je oprávněný.
Děkuji paní senátorce za její vystoupení. Nikdo takový není. Pokud se nikdo nehlásí, tak tedy rozpravu končím. Je tady žádost o odhlášení. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji paní senátorce i panu ministrovi. Dalším bodem našeho jednání je Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 990 a 984 ve výborech Poslanecké sněmovny Prosím, aby tento návrh uvedl pan poslanec Roman Váňa. Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Herbert Pavera.
Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Když jsem si zjišťoval u pana ministra kultury, pana Hermana, jaké jsou asi zhruba náklady na tyto archeologické průzkumy, tak činí ročně asi 350 milionů korun. Pokud by to hradil stát, tak stát si sám lépe pohlídá své náklady, než aby je jenom vyúčtovával právě tomuto stavebníkovi. Věřím, že to je logický návrh, který bychom mohli podpořit, a ulehčit tak obcím, městům i dalším stavebníkům. Já se ještě v podrobné rozpravě k tomuto svému návrhu zase přihlásím. Děkuji vám za pochopení a případnou podporu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych se vyjádřila k tomuto návrhu zákona a také abych tlumočila nesouhlas odborné veřejnosti. Za odstavec 2 vládního návrhu se vkládají nově odstavce 3 a 4, které zní: Orgán památkové péče vydá posouzení ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 70 dnů. K posouzením vydaným po lhůtě, pokud jsou závaznými stanovisky v řízeních, o nichž rozhoduje jiný správní orgán podle jiného právního předpisu, se nepřihlíží. Ustanovení, které se týká odstavce 3 pozměňovacího návrhu, řeší časté situace, kdy se řízení vedená podle platného památkového zákona nebo řízení, v němž orgány památkové péče uplatňují závazné stanovisko v rozporu se správním řádem, neodůvodněně vlečou po mnoho měsíců. Vládní návrh zákona tuto situaci nijak neošetřuje. Pokud jde o odstavec číslo 4, častým případem jsou v oblasti památkové péče řízení, kdy správní orgán památkové péče vydává posouzení ve věci, o které je příslušný rozhodovat jiný správní orgán, zejména stavební úřad v řízeních podle stavebního zákona, tedy závazné stanovisko. Lhůty 30 a 70 dní, které zákon orgánu památkové péče dává, jsou dostatečné i pro posouzení náročných případů. V případě samostatných správních řízení, ve kterých je příslušný rozhodovat orgán památkové péče, který vydává ve věci rozhodnutí, může vlastník uplatnit ustanovení proti nečinnosti dle správního řádu. Památkový ústav posuzuje žádost tak, jak mu byla doručena, a nepřísluší mu vyžadovat její doplnění. Ve zvlášť složitých případech může orgán památkové péče stanovit lhůtu delší než 20 dnů. Celková lhůta pro doručení vyjádření však nesmí překročit 40 dnů. Orgán památkové péče nevydá posouzení do doby, než obdrží vyjádření Památkového ústavu. Po dobu stanovenou v odstavci 3 neběží správní lhůta pro vydání posouzení. Zejména pochybné je toto ustanovení z odborného hlediska například u kulturních památek.
Já se velmi omlouvám, paní poslankyně, ale přiblížila se 16. hodina, kdy máme pevně zařazený jiný bod, proto si vás dovoluji přerušit.
A já sám se v zájmu ochrany životního prostředí domnívám, že by bylo lepší, kdyby se tato monokultura postupně doplňovala smíšeným porostem, ale o tom teď primárně nediskutujeme, protože to je věc na desítky a desítky let.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vzít přestávku na jednání klubu ODS v délce 45 minut.
Blok třetích čtení začneme bodem číslo 6, zahraniční služba, a potom budeme pokračovat dalšími pevně zařazenými body a zároveň musíme rozhodnout, jak se zachováme k tomuto přerušenému bodu. Upozorňuji tedy na to, že tomu bude předcházet toto jednání předsedů politických stran. V tuto chvíli vyhlašuji přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS. Příštím vystupujícím bude pan poslanec František Laudát, který je první v pořadí, pokud nebudou uplatněna přednostní práva.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Není zájem o závěrečné slovo. Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy - není tomu tak - končím podrobnou rozpravu. Budeme tedy hlasovat o návrh usnesení, tak jak jej přednesl pan poslanec Roman Váňa. Jde o zkrácení lhůty o 19 dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Z pověření vlády přednesený návrh uvede pan ministr kultury Daniel Herman.
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych k vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona o správních poplatcích připomněl to nejpodstatnější z toho, co již zaznělo v prvém čtení, a některé okolnosti a důvody zpracování. Nová právní úprava zdůrazňuje veřejný zájem na ochraně památkového fondu a vytváří podmínky pro péči o tento fond provázané na stěžejní související zákony, zejména pak na správní řád, stavební zákon, zákon o základních registrech, nový občanský zákoník, katastrální zákon a další. Současně má za cíl zpružnit a zefektivnit systém památkové péče využitím informačních technologií a přispět k transparentnosti celé oblasti. Možnost ze strany státu kompenzovat náklady vlastníků nemovitostí v památkových rezervacích a památkových zónách.